Jak budete postupovat? Vnímáte to jako politickou objednávku? Volal jsem kolegům a samozřejmě tam žádná policie nebyla. Novináři nevěřili, tak tam vyjeli. A žádná policie tam skutečně nebyla. Zklamaně tedy odjeli pryč. A možná by to zveřejnila a škoda by byla dokonána. Dalším strůjcem nenávistné kampaně je majitel TV Barrandov Jaromír Soukup, který mě denohestuje přes svoji televizi a všechna svá média. Začalo to kauzou, kterou vymyslel Soukupův novinář Daniel Köppl, který účelově sbírá dehonestující informace na moji rodinu. Na moji partnerku vyrobili kauzu "Kabelka". Moje paní byla v televizi Barrandov dehonestována opakovaně. Soukupovi nohsledi a šmíráci čekali v autě každé ráno po dobu několika dní před bydlištěm bratra mé ženy a sledovali jeho manželku a jeho samého. On byl tvůrcem ekonomického programu Strany zelených a měl na starosti dotace z Evropské unie. Jednalo se o jeden z největších polistopadových tunelových podvodů. Momentálně čeká na rozhodnutí soudu v Londýně, kde byl zadržen. Jen tak mimochodem, část kampaně na tuto značku dělal právě s panem Soukupem. Hnutí mu nabídlo, aby byl stínový ministr vnitra, ale tehdy neměl tu odvahu se k nám přihlásit.
Čili toto je něco, co i vzhledem k tomuto stanovisku my můžeme podporovat. Ale chci zdůraznit něco jiného. Chci zdůraznit, že když se podíváme do té původní verze, tak tu najdeme takové trestné činy, jako je pohlavní zneužití, svádění k pohlavnímu styku a tak podobně. A to je zákon, který tady připravila dnešní opozice. Takže zřejmě se snaží kritizovat primárně sama sebe, což je určitě chvályhodné a v tomto to podporuji. Děkuji.
Já vám děkuji, pane ministře. V tom případě požádám zpravodajku, aby nás provedla a navrhla způsob hlasování a procedury.
A pak budeme hlasovat o pozměňovacích návrzích -
Chci se zeptat, zda někdo vznáší námitku nebo protinávrh proti navrženému postupu hlasování. Není tomu tak. Je to hlasování s pořadovým číslem 375, přihlášeno 171 poslankyň a poslanců, pro 160, proti nikdo. Návrh procedury byl přijat. Prosím, paní poslankyně, můžeme pokračovat.
Takže v tom případě bychom nejprve hlasovali o návrhu na zamítnutí celého zákona, tak jak přednesl poslanec Laudát.
Pro pořádek říkám, že vždy se zde říká stanovisko garančního výboru, nikoliv poslance a jeho stanovisko k danému tisku. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro zamítnutí návrhu zákona, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Tento návrh byl zamítnut.
Pak bychom hlasovali o vrácení do druhého čtení, jako bod dvě.
Vzhledem k tomu, že tento návrh padl v průběhu rozpravy ve třetím čtení, tak stanovisko garančního výboru nemáme. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro vrácení tohoto návrhu do druhého čtení, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Tento návrh také nebyl přijat. Můžeme pokračovat. Děkuji. Kdo je proti tomuto návrhu? Je to hlasování s pořadovým číslem 378, přihlášeno je 171 poslankyň a poslanců, pro návrh 163, proti nikdo. Můžeme pokračovat.
Týká se, připomínám, trestného činu pomluvy. Stanovisko garančního výboru je pozitivní.
Kdo je proti tomuto návrhu? Konstatuji, že s tímto návrhem byl vysloven souhlas.
Vážený pane předsedající, dámy a pánové, kdyby mi Poslanecká sněmovna umožnila, jak to bylo logické, vystoupit před panem ministrem Babišem, tak se pan ministr Babiš nemusel neustále ve svém projevu ptát, proč navrhujeme svolání mimořádné schůze, protože by se to ode mě dozvěděl. Ale to, co se tady odehrálo, je podle mě neuvěřitelné a je pro mě i těžko to komentovat. Já jsem se nedobrovolně ocitl na předvolebním shromáždění hnutí ANO a to považuji za naprosto nedůstojné. A to, že jsem tady musel zůstat, považuji za jakési násilí vůči mé osobě a budu přemýšlet, co s tím budu dělat. A já vám prorokuji, že budete první, teď mluvím k demokratickým politickým stranám, kterým se to vymstí a kteří na toto doplatíte, protože umožnit v Poslanecké sněmovně tuto nehoráznou předvolební rétoriku, kterou tady předvedl předseda hnutí ANO, to je prostě zásadní chyba. Mimochodem, a tu poznámku mi dovolte, ještě než začnu s jednotlivými argumenty, pan ministr Babiš tady opakovaně zve veřejnost, aby navštívila Čapí hnízdo, a říká nám, i nám poslancům, pojďte se tam podívat, já vás všechny zvu, je to pro veřejnost. Tak pane ministře, já vám říkám, jestli to takhle bude pokračovat, tak nás tam zvát nemusíte, protože my všichni už v Čapím hnízdě jsme nebo brzy budeme, protože jestli to takhle bude pokračovat dál, tak v Čapí hnízdo proměňujete Českou republiku. V současné situaci České republiky jsou určitě témata, kterým bychom se tady mohli věnovat a měli věnovat, a bylo by to lepší pro občany naší země. Cituji: "Podle našeho názoru se Poslanecká sněmovna nemůže zbavit své kontrolní role, kterou má z Ústavy vůči vládě. A jestliže vláda selže, jestliže některá struktura vlády selže, pak je povinností všech poslanců a poslankyň, aby se tím Poslanecká sněmovna zabývala. Ty věci je potřeba řešit. A pokud je neřeší předseda vlády, pokud je neřeší vládní koalice, tak tu kontrolní odpovědnost musí převzít tato Poslanecká sněmovna a tato Poslanecká sněmovna musí jednat." Ano, já naprosto v této věci souhlasím s Bohuslavem Sobotkou a musím konstatovat, jak to nedělám u jiných jeho výroků, že tato slova neztratila nic na své platnosti. Poslanecká sněmovna skutečně musí jednat. Jak všichni víte, před několika týdny se objevily závažné informace týkající se ministra financí Andreje Babiše a na základě těchto informací, které nebyly vysvětleny, a podle mě ani dnešní projev Andreje Babiše řadu těch otázek nevysvětlil, tak přece bylo a je povinností opozice požadovat toto vysvětlení. A je také povinností opozice, o které kdysi pan premiér Sobotka dobře věděl, když byl sám v opozici, aby požadovala po premiérovi země, aby k té věci zaujal nějaký postoj, neschovával hlavu do písku a tuto kauzu řešil. Je to tabu, plno věcí se jen tuší. To ale přece neznamená, že to není pravda. Jak mohou politici po občanech chtít, aby šetřili, aby se uskrovnili, když lidi vidí, jaké obrovské sumy se rozkradou ze společné kasy?" Tento problém nezmizel a je také potřeba ho řešit. Ale dámy a pánové, kauza Čapí hnízdo, to je ještě něco docela jiného.
Pokud diskutujete něco jiného, než je předmět dnešní schůze, prosím v předsálí. Myslím to na všechny hloučky tady v sále. Prosím, pokračujte.
Ve světle předvolební rétoriky ministra financí, ale samozřejmě nejenom ve světle této rétoriky je potřeba, aby veřejnost znala pravdu o Čapím hnízdě. Podstatou té kauzy je, že ministr financí je podezřelý z toho, že zneužil evropské dotace určené malým a středním podnikatelům.
To jste odsouhlasili, vážení vládní poslanci. Stačí čestné prohlášení, a splňujeme. Dvakrát, přátelé, vládní poslanci, jste toto porušili už v tomto volebním období.
Myslím, že všichni z nás, co jsme tady vydrželi takto dlouho, jsme až dneska pochopili ten předvolební claim, který mělo hnutí ANO na svých billboardech. Takže myslím, že všichni jsme v souvislostech, o kterých tady hovořil pan vicepremiér, pochopili, že skutečně pro něj jsou děti víc než stát, firma a všechno ostatní. Ale řešíme tady takto závažnou věc. Jsou tady dotazy jak na pana vicepremiéra Babiše, tak na pana premiéra. A on tady není přítomen. Prosím tedy zdvořile prostřednictvím pana místopředsedy Poslanecké sněmovny Bartoška, aby požádal předsedu poslaneckého klubu ČSSD, aby požádal pana premiéra o jeho přítomnost.
Já tak tedy činím. Ale než udělím slovo, pane předsedo, přečtu omluvenky. A nyní tedy vaše faktická poznámka, pane poslanče.
Já jsem se tedy hlásil s přednostním právem, ale možná mi budou stačit i ty dvě minuty. Paní kolegyni Černochové, vaším prostřednictvím, bych rád sdělil, že pan premiér se musel vzdálit z toho důvodu, že je na cestě do Francie, kde ho zítra čeká jednání s francouzským prezidentem a premiérem, mimo jiné o ochraně evropských hranic, což je jistě velmi důležité i v kontextu jednání této Poslanecké sněmovny. Myslím, že jsme se leccos zajímavého dozvěděli. Něco jsme se nedozvěděli. Ty nějakým způsobem zodpovězeny byly. Z tohoto důvodu si dovoluji navrhnout, abychom přerušili projednávání tohoto bodu do zveřejnění výsledků policejního šetření ve věci Čapí hnízdo.
Jestli tomu dobře rozumím, jedná se o procedurální návrh. Děkuji. Vzhledem k tomu, že se jedná o procedurální návrh, dám hlasovat bez rozpravy.
To by se vám líbilo.
Prosím, pane předsedo.
Jedná se o alternativní pozměňovací návrh. A chci se při té příležitosti zeptat, jestli si vážně děláte legraci. Tady přece nezní ta otázka, a vy jste to slyšeli, tady nezní ta otázka tak, jestli policie vyšetří trestný čin, nebo OLAF vyšetří trestný čin. Ta otázka zní, jestli je únosné, aby po dobu vyšetřování garantem dotací za Českou republiku byla osoba podezřelá z dotačního podvodu. Protože člověk, který ještě před měsícem říkal, že opravdu neví, kdo byl vlastníkem těch anonymních akcií, dnes tady řekl, že to byly osoby blízké. Takže je to prostě usvědčený lhář! Na tomhle faktu?
Váš pozměňovací návrh k procedurálnímu návrhu zazněl, to znamená... Kdo je proti tomuto návrhu? Tento návrh byl zamítnut. Jako další budeme hlasovat návrh, aby tato schůze byla přerušena na 5 minut. Tento návrh byl zamítnut.
Dovoluji si upřesnit: Do zveřejnění výsledku policejního šetření ve věci Čapí hnízdo.
Jaké zveřejnění výsledků vyšetřování? Takže se netvařme, že to někdo může zveřejnit.
Vzhledem k tomu, že návrh usnesení je přednesen...
Pokud chcete dát hlasovat, pane předsedající, dávám námitku proti vašemu postupu, protože Sněmovna nebude vědět, o čem hlasuje. Nebude vědět, o jakém časovém limitu hlasuje, jakým způsobem se ověří, že ten čas nastal. To je nehlasovatelné a já podávám námitku. A prosím, abyste dodržoval alespoň elementární pravidla a zákony. Teď to neděláte!
Věřte tomu, že se snažím dobrat ke konci tak, abychom mohli hlasovat o návrhu.
Já podávám námitku proti vašemu postupu, protože teď jste vyhověl návrhu pana předsedy Stanjury, který Sněmovna zamítla.
Požádám pana předsedu Sklenáka, aby upřesnil svůj procedurální návrh, o kterém budeme hlasovat.
Mně to připomínalo ještě jednu věc i těmi útoky, tou rétorikou. Mně to připomínalo nechvalně známý projev z Červeného Hrádku, nebo jak se to jmenovalo. A ještě mi chyběl ten kůl v plotě a zpochybňování spousty umělců a dalších a dalších lidí. Ale to spiknutí, ty nesmysly, ty věci, které zdánlivě vypadají, že jsou propojené, a vůbec propojené nejsou, to všechno v projevu pana ministra Andreje Babiše bylo. Možná to byla taktika, jak odvést pozornost od té skutečné podstaty této kauzy. Ale pokud to taková taktika byla, tak si myslím, že hrubě podceňujete, pane ministře, veřejnost a minimálně podceňujete poslankyně a poslance v této Poslanecké sněmovně, protože my na něco takového neskočíme. Pojďme kousek od osoby ministra financí Andreje Babiše, od kterého jsme se věrohodného vysvětlení nedočkali, a možná to mnozí z nás ani nečekali, a pojďme k jeho nadřízenému. Já musím konstatovat, že pokud Andrej Babiš se s tou kauzou věrohodným způsobem nevyrovnal a pokud to neučiní v nejbližší době, tak je na čase, aby tu situaci řešil jeho nadřízený, totiž předseda vlády. A znovu bych si tady dovolil, dneska to dělám často, ale některé výroky pana předsedy vlády z minulosti jsou opravdu pozoruhodné, znovu bych si tady dovolil citovat Bohuslava Sobotku. Tak by si měl na tato svoje slova vzpomenout. Já jsem čekal," pořád cituji Bohuslava Sobotku, "jaké stanovisko k této kauze zaujme. Očekával jsem, že se od ministra financí distancuje, že se jeho chování odsoudí, že se z toho vyvodí patřičné závěry. Ale k ničemu takovému nedošlo. Znamená to tedy, že premiér takové jednání ministra schvaluje? Jak je možné, že se premiér od počínání ministra nedistancoval? Jak je možné, že premiér takového člena vlády nevyzval k tomu, aby na funkci člena vlády rezignoval? Vždyť přece poškozuje pověst celé vlády. Ale jestliže ministr financí není schopen sám vyvodit důsledky z tohoto vážného selhání, měl by jednat předseda vlády a měl by navrhnout jeho odvolání. Přece v kulturní civilizované zemi kdekoliv v Evropské unii kdyby toto člen vlády udělal, tak musí okamžitě odejít." Pro kontext, abyste rozuměli tomu kontextu, kdo si to už nepamatujete, tak připomínám, že vážným selháním tehdejšího ministra financí bylo to, že dal facku mladíkovi, který jej vulgárně napadal. Ano, není to nic, za co bychom mohli tehdejšího pana ministra, mého váženého kolegu, chválit. Ale uznejte sami, že je to s dnešní situací naprosto nesrovnatelné. A jak tehdy razantně vystupoval současný premiér Bohuslav Sobotka a jak by on tehdy rázně řešil tu situaci, kdyby to byl jeho ministr! Dnes má příležitost, a nedočkali jsme se ani jediného slova. Jestliže premiérovi nevadí, že v jeho vládě sedí člověk, který je podezřelý z obcházení dotačních pravidel, protože jak tvrdí premiér, naší vlády se to netýká, i když to samozřejmě není pravda, tak by měl alespoň řešit věc, která se této vlády nepochybně bezprostředně týká. Andrej Babiš má jako ministr financí v gesci audit evropských dotací v České republice. Je nejvyšší instancí v České republice pro kontrolu čerpání evropských peněz. Před týdnem přišel časopis Reportér, pan ministr financí to tady také krátce zmínil, se svědectvím dvou současných zaměstnanců Ministerstva financí, kdy vyšlo najevo, že stávající náměstek ministra financí Tomáš Vyhnánek úkoloval ministerskou referentku, aby v Bruselu zjistila informace o tom, jestli a jak OLAF obvinění firem Andreje Babiše vysvětluje. Tohle je situace, která se už této vlády týká. To je situace, před kterou nemůže pan premiér strčit hlavu do písku. Ale i kdyby se ukázalo, že jednal naprosto správně, jak se nás tady o tom snažil přesvědčit pan ministr financí, tak už tento případ ukazuje, že něco tady není v pořádku. Že není v pořádku to, aby ten, kdo odpovídá za Českou republiku, za kontrolu čerpání evropských peněz, byl sám podezřelý z dotačního podvodu a dělal nadále tuto svou kontrolní funkci. To prostě v pořádku není. A budou zcela logicky se objevovat podezření na to, že vyšetřování neprobíhá tak, jak má. Já jsem nicméně přesvědčen, že chování Babišova náměstka je nepřijatelné, že nepatří do právního státu a že neměl už dávno na Ministerstvu financí sedět. A ptám se, co na to říká premiér, co na to říká předseda vlády Bohuslav Sobotka? Jako obvykle v této věci mlčí. Znovu připomínám, dámy a pánové, toto už není kauza hnutí ANO a pana Babiše, to je kauza, která vrhá stín na celou vládu, a pan premiér Sobotka by si toho měl být vědom, měl by se k tomu postavit čelem a měl by nějak jednat. Jak máme brát vážně vaše výroky o tom, že v politice neplatí presumpce neviny a podobné věci? To jste říkal, když jste byl v čele opozice. Teď jako premiér se k těmto slovům nehlásíte. A pokud snad pane premiére máte krátkou nebo selektivní paměť, rád bych vám vaše vámi proklamované etické zásady politického chování připomenul. Cituji: "V okamžiku, kdy člen vlády zjistí, že jeho spolupracovníci jednají nestandardně, kdy jednají podivným způsobem, kdy se vyjadřují podivným způsobem, tak má konat, zejména pokud je ministrem vlády." To jsou, pane premiére, vaše slova. A já se vás ptám, proč teď nekladete na členy své vlády stejná maxima, stejné morální požadavky, stejné etické zásady, stejnou presumpci viny, jako jste kladl v minulosti na ministry minulých vlád, když jste byl sám v čele opozice. Připomeňme si případ ministra životního prostředí Pavla Drobila, který odstoupil poté, co byl jeho podřízený - podřízený! - obviněn z nekalého jednání. Pavel Drobil nekličkoval, přijal politickou odpovědnost a rezignoval. Ale připomeňme si případ Pavla Drobila. A připomínám ho přesto, že to není příjemné, byl to ministr za Občanskou demokratickou stranu. Když se objevilo toto podezření, přijal politickou odpovědnost, a rezignoval.
Otevírám rozpravu, do které eviduji tři přihlášky... přičemž pan poslanec Plíšek se přihlásil hned dvakrát. První vystoupí pan poslanec Plíšek a připraví se pan poslanec Hovorka.
Nepřihlásil jsem se dvakrát, přihlásil jsem se skutečně jenom jednou, ta druhá přihláška byla potom k dalšímu bodu, takže to jenom avizuji organizačnímu. Řekl bych, že se jedná o řekněme trvalku při projednávání vládních návrhů. Musím konstatovat, že naše zásadní výhrady a nesouhlas s tímto zákonem trvají. Podstatou návrhu je zejména značné rozšíření výčtu trestných činů, kterých se firma či právnická osoba může dopustit. Toto rozšíření však není řádně odůvodněno a jedná se spíš o nahodilý seznam trestných činů. Jedná se například o trestný čin neposkytnutí pomoci řidičem dopravního prostředku, trestný čin ohrožení pohlavní nemocí nebo loupež. Tento zákon také umožňuje, protože to není vyloučeno, že se bude vztahovat i na obce jako samosprávné územní jednotky, které mají garantovanou svoji činnost v Ústavě. Ad absurdum dovedeno, kdyby se tento zákon dovedl do konce a jedním z trestů pro právnickou osobu může být i její zrušení, pak na základě tohoto zákona mohou být rušeny i obce. Připomínám jenom, že tento návrh kritizovala i odborná veřejnost. Já proto shrnu svoje stanovisko jménem poslaneckého klubu TOP 09 z hlediska našeho negativního vyjádření. My tento návrh považujeme za nekoncepční, a proto s ním vyjadřujeme nesouhlas.
Já vám děkuji, pane poslanče. S přednostním právem se hlásí paní zpravodajka. Prosím, máte slovo. Nyní tedy pan poslanec Hovorka.
Dobrý den, děkuji za slovo.
Dnes jsme se dověděli, že těmi anonymními akcionáři byli jeho přímí příbuzní. Všechny ty zveřejněné indicie napovídají tomu, že Andrej Babiš po celou dobu firmu Čapí hnízdo ovládal. Ano, Andrej Babiš po celou dobu Čapí hnízdo řídil, ovládal a měl na něj podstatný vliv. Co vede média a veřejnost ke kladení těch otázek, které jsem tady připomenul, co vede veřejnost a média ke kladení otázek, na kterých se nám dosud nedostává uspokojivé odpovědi? Připomeňme si ta fakta nebo ty dojmy, ta podezření, připomeňme si to, z čeho můžeme usuzovat na to, že tato kauza není v pořádku a že Andrej Babiš tedy nejednal tak, jak jednat měl. Usuzujeme tak například z toho, že ve statutárních orgánech firmy Čapí hnízdo, která podle slov Andreje Babiše mu nikdy nepatřila, zasedala jedna z Babišových dcer a bratr partnerky Andreje Babiše. Z toho, že v jejím představenstvu zastupoval anonymní vlastníky Mgr. Václav Knotek, který zároveň působil v řadě jiných firem v Agrofertu a je jedním z nejbližších spolupracovníků ministra financí. Z toho, že další z firem Andreje Babiše půjčila Čapímu hnízdu jeden ze svých automobilů. Z toho, že parcely i veškeré budovy na Čapím hnízdě patří firmě Imoba, jejímž vlastníkem je Andrej Babiš.